Ale to je za 300 až 330 hodin práce měsíčně. Proto hodně zdravotníků odchází mimo rezort. Navíc je zde i časovaná bomba v podobě věku lékařů. A tito lékaři budou nevratně mizet ze zdravotnictví a toho času není za ně náhrada. Začínají velmi citelně chybět dětští lékaři v ordinacích na venkově a v malých městech, ale nedostatek lékařů je již citelně patrný ve všech segmentech péče a pacienti to již velmi bolestně pociťují.
Za druhé.
Předseda klubu ODS. Ano, není to zákon, takže jednací den do 21 hodin, pane předsedo, ale děkuji za tu poznámku, že jsme to mohli upřesnit. Návrh byl zamítnut. Návrh usnesení nebyl schválen.
Další budeme řešit návrh paní poslankyně Aulické a taky je to po bodech.
Kdo je proti? Hlasování číslo 138, přihlášeno 154 poslanců, pro 148, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.
Dalším bodem je za třetí: Učinila opatření ke stabilizaci příjmů do veřejného zdravotního pojištění. Za čtvrté: Podpořila přijetí zákona na pravidelnou a automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce.
Návrh usnesení nebyl schválen.
Další máme od paní poslankyně Maříkové. Takže -
Chviličku.
Je to naopak.
Takže...
Na sjetině mám, že jsem se zdržel, a chtěl jsem hlasovat pro. Proto zpochybňuji hlasování.
Takže budeme hlasovat o námitce pana poslance Valenty. Kdo je pro námitku? Námitka byla přijata. Pardon, okamžik.
Ten není modifikovaný, ten pouze přečtu: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael."
Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Další návrh?
Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 179 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pan kolega Bartošek se hlásí s přednostním právem mimo bod. Máte slovo.
Kolegyně a kolegové, děkuji vám za projednání a podporu tohoto bodu, protože jsme vyslali jasný signál, že Česká republika stojí na straně svých spojenců, svého partnera, a to je naprosto klíčové a dnešním rozbouřeném světě - vědět, kde stojíme, kde je naše místo.
Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě 12. září 2019 na 34. schůzi. Než budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, ptám se pana ministra, jestli má zájem o vystoupení před zahájením pokračování rozpravy. Požádám všechny, kteří ještě diskutují minulý bod, aby ho diskutovali v předsálí a umožnili panu ministru zdravotnictví v informací, kterou si Poslanecká sněmovna vyžádala, aby se mohl vyjádřit.
Minulý pátek, kdy jsem podepsal úhradovou vyhlášku, která je již odeslána do Sbírky zákonů, to znamená, tím je vlastně ten proces v tuto chvíli uzavřen. To znamená, celkově zhruba 29 miliard korun přímo v úhradové vyhlášce. Takže takto vlastně je nastaven ten systém úhrad, celkově 35 miliard korun navíc, což je historický nárůst. Nikdy v historii nešlo více peněz do českého zdravotnictví. Všechny segmenty rostou, žádný segment nestagnuje, naopak rostou velmi výrazně, to znamená, zdravotnictví prosperuje v tomto směru. Nebylo to úplně téma ani pro předchozí politické garnitury, takže domácí péče v tomto směru nebyla prioritou. My si myslíme, že je to segment, který si zaslouží podporu.
Já jsem to před lety prodělal jako prezident komory. Když jsme chystali reformu zdravotnictví a rušení celé řady zdravotnických zařízení, tak jsem jezdil po celé republice, s těmi lidmi jsem mluvil. Úplně stejně, jako mají právo vědět, kolik ta péče o ně představovala. To jsou všechno věci, se kterými se musí počítat.
Omlouvá se paní poslankyně Helena Válková mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Ale využiji této příležitosti a bude to v podstatě i dotaz na pana ministra. Kdo dnes slouží lékařskou pohotovostní službu? Hodně málo praktických lékařů. Já to beru. Sám jsem také byl podnikatel. Oni mají smlouvu od pojišťovny. Ta smlouva jim garantuje příjem. Který podnikatel to má? Žádný, aby měl garantovaný příjem. Oni dostávají kapitační platbu. Takže se chci zeptat, pane ministře: Uvažuje se o tom, že by do smluv zdravotní pojišťovny dávaly tyto povinnosti?
Takže nejprve pan poslanec Kobza, poté pan poslanec Kasal. Faktické poznámky. Připomínám, že se stále nacházíme v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Kasal.
A nesouhlasila s tím lékařská komora ani jednotlivé svazy. To bylo všechno.
Ptám se, zda má někdo zájem ještě o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Pane ministře? Není zájem. Pan zpravodaj? Není zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné.
Děkuji za slovo. Nemůže asi každé zdravotnické zařízení dělat všechno. To by asi nebylo ku prospěchu pacientů. To zatěžuje samozřejmě pacienty a zatěžuje to i ten systém, ať už finančně, nebo časově. Budu žádat oddělené hlasování o jednotlivých bodech.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale beru, že to byl řečnický obrat a humor, možná ne vhodný, ale humor. Nevím, jestli máte před sebou ten text, ale pokusím se krátce modifikovat návrh usnesení: Důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím včetně popírání holocaustu - jinými slovy vypuštění - jakož i Státu Izrael. Trojku si dovolím nehlasovat, protože s ní nesouhlasím. S pětkou taky nesouhlasím, proto nebudu navrhovat její změny. A šestka v tom textu, tak jak je, je dle mého názoru přijatelná.
Před kolegou Navrkalem faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Jsme v rozpravě, pane poslanče , a já jsem vás sice vyzval, ale předtím faktická poznámka má přednost, takže paní kolegyně Jana Černochová s faktickou poznámkou.
Já bych poprosila, abyste se soustředil na řízení schůze, protože já jsem se s faktickou poznámkou hlásila ještě před vystoupení pana kolegy Luzara a vy jste mě vypnul. Takže prosím, řiďte tuto sněmovnu náležitě. Já jsem chtěla reagovat na pana poslance Janulíka. Mě se to, co tady zaznělo, dotklo. A nikdy jsem na skupině nepozřela ani jeden chlebíček a nevypila ani deci výtečného izraelského vína. To si chodím nakupovat za své vlastní prostředky. A žádám pana poslance Janulíka, aby se nám omluvil.
Takže nyní pan kolega Navrkal a ohlašuji pana kolegu Volného.
Děkuji za slovo.
Ano, to je navrženo a pan navrhovatel to akceptoval, takže předpokládám, že tento proces nikdo nenaruší. Nyní tedy pan poslanec Lubomír Volný s návrhem a připraví se kolega Kobza.
Děkuji, pane předsedající.
Ještě chviličku, než bude klid.
Já se jenom obracím na proběhlou rozpravu s drobným upřesněním. Přesný název té skupiny je Meziparlamentní skupina ČR - Izrael.
Ptám se, jestli je někdo v podrobné rozpravě. Není tomu tak. No, je tady poměrně velký hluk, tak já požádám sněmovnu o klid. Myslím, že se sněmovna uklidnila, pan kolega Bartošek má slovo s návrhem na formulaci usnesení a postupu schvalování usnesení.
Sám pan ministr tehdy zmínil, když se poprvé tento bod otevřel, že tvrzení, že je zdravotnictví v krizi či kolapsu není pravda. Přiznejme si však, že po té personální stránce, a již to zde dnes také padlo, to není rozhodně tak růžové. Nebýt vlastně jejich obětavé práce, tak systém už dávno zkolabuje, čímž bude nejvíce ohrožen právě pacient. A obdobně bych mohl mluvit i o zázemí zdravotnické techniky a přístrojů, tedy kolik je v provozu zařízení za jednotky nebo desítky milionů korun, ačkoliv ne všude je dostatek personálu, který je umí obsluhovat a správně odečítat výstupy. Samozřejmě toto nevyřeší jen další finance, byť je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Především lékaři a zdravotní sestry musí mít takové pracovní podmínky a prostředí, aby vůbec chtěli tuto práci vykonávat. Zdravotnictví však musí být podřízeno především potřebám a preferencím pacientů. A dovolím si tvrdit, že zdravotnictví je v krizi právě především z pohledu pacienta, kterého by v ideálním případě měly zastupovat pojišťovny, a zajistit všem svým pojištěncům rovný přístup k péči. Pojišťovny svým pacientům negarantují, že bude ošetřen u poskytovatele, kde se neporušuje zákoník práce a který je dostatečně personálně zajištěn jak v řadách lékařů, tak sester. Bezesporu především správní rada. Proto je nezbytné obsazovat správní radu zdravotních pojišťoven lidmi, kterým skutečně záleží na doručení kvalitní zdravotní péče, tedy především zástupcům pojištěnců. Souhlasím i s tím, že to je jen dílčí část problému.
Jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Aulická.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. A také KSČM je ta, která dlouhodobě bojuje za solidární, kvalitní a dostupné zdravotnictví pro všechny pacienty v České republice.

Zdůrazňuji to proto, protože poslanecký klub KSČM tento návrh předložil a v Poslanecké sněmovně leží před projednáním ve druhém čtení.

Každopádně je mi zase velice líto, když si někdo přivlastňuje zásluhy víceméně jenom jednostranně. Já uvádím smutný případ z Mostecka, kdy mi do pěti let skončí pět gynekologů. Říkám tento případ schválně, protože jsem žena a tu gynekologii samozřejmě víceméně využíváme především my.
Děkuji za slovo. To znamená, byla úhradová vyhláška s nějakým návrhem 24 miliard. Takže takto je to poskládáno. Úhradová vyhláška ze své podstaty není schopna postihnout všechny individuální problémy v českém zdravotnictví, znovu opakuji, všechny regionální rozdíly a podobně. To znamená, zdravotní pojišťovna, pokud má plnit svoji úlohu, kterou je zajištění časové a místní dostupnosti, tak musí bonifikovat, musí bonifikovat třeba konkrétní poskytovatele v rámci konkrétních regionů atd. Musí na to mít nějaká pravidla, musí to být zdůvodněno, musí to být auditovatelné.
Máte slovo.
Děkuji. Já rozumím dotazu pana kolegy Stanjury. Jak to rozdělit. Ale další věc, jak to spravedlivě rozdělit, je možnost - každá nemocnice má svoji základní sazbu, kterou se násobí ten case mix, to znamená soubor výkonů, která ta nemocnice provedla. A ta základní sazba není pro všechny nemocnice stejná.
Možná je problém na mojí straně, tak se radši zeptám. Pět miliard z peněz daňových poplatníků není tak málo. Vzalo se z rezerv, tomu já rozumím. Zeptám se kolegyň a kolegů: viděli jste někdy ty vzorce, jak se počítá...? Viděli. Mnozí ano, mnozí ne. A kdy se tam dostaly ty peníze? To přece není triviální věc, úhradová vyhláška. Myslím si, že naprostá většina lidí neví, jak to vzniká.
Nyní s faktickou poznámkou na poslanec Bohuslav Svoboda. Zatím poslední přihláška na faktickou.
Já bych také poprosil o vysvětlení. Ale na výstupu z toho je to, že pojišťovna má tedy za stejnou činnost některým nemocnicím platit jinak, nebo tedy víc. Celou dobu tady slyším z levé strany spektra a od lékařského odborového klubu, že všechno musí být hrazeno stejně. Tak to celou tu dobu slyšíme. Ale je to tak.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka. Nyní již nevidím žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, takže já tímto podrobnou rozpravu končím. Nyní se dotáži na zájem o závěrečná slova. Máte zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem o závěrečná slova. Takže nyní přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích. Takže začneme návrhem paní poslankyně Aleny Gajdůškové jménem ČSSD.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, sešlo se nám pět návrhů.
Neslyšíme! Já vás poprosím o klid v jednacím sále.
Sešlo se celkem pět návrhů na usnesení. Od kolegyně Gajdůškové, paní poslankyně Aulické, paní poslankyně Maříkové, pana poslance Třešňáka a pana poslance Kaňkovského. První budeme hlasovat o návrhu na usnesení paní poslankyně Gajdůškové, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že současná situace v oblasti personálního zajištění zdravotní péče je vážná.
Zanedlouho si budeme připomínat smutné čtvrté výročí útoku na pařížský klub Bataclan s téměř stovkou obětí. O čem se moc nemluvilo, bylo to, proč byl pro útok vybrán právě Bataclan. A je to jenom vrchol pomyslného ledovce. Ale všichni mají společné jedno. A lidé, kteří sem přicházejí, jsou poslední, kteří by chtěli Evropu budovat. Oni ji přicházejí ovládnout. A antisemitismus je jenom jedním z průvodních jevů. Podívejme se koneckonců, co se děje teď v České republice. Měli jsme tady v nedávné době tři brutální útoky imigrantů na naše občany. A co na to říká ministr vnitra? Bude snad platit to, co řekl Sadiq Khan v Londýně, že si máme na toto násilí zvykat? Musíme si uvědomit, že jsou to zločiny, které by bez migrace tady nebyly. A naši občané by nezápasili o život někde v nemocnici. Tady v tom směru se antisemitismus promítá s určitou nenávistí vůči křesťanské a západní civilizaci jako takové.